Bohužel se často stává, že turisté jsou nejrůznějšími možnými způsoby klamáni. Byť byl ve směnárenském zákoně zaveden úzus či povinnost, aby klient podepisoval vždy tu provedenou směnu, tak i přesto dochází k situacím, o kterých jsem se mimochodem včera osobně v terénu, v té nejprovařenější směnárně uprostřed hlavního města Prahy na Staroměstském náměstí, sám přesvědčil. Včera jsme toto skutečně vyzkoušeli a pokusili jsme se i o jednoduchý mechanismus. Přišli jsme za daným směnárníkem a požádali jsme ho o to - vážený pane, my nejsme spokojeni s uskutečněnou směnou, vraťte nám peníze, my směnný obchod reklamujeme. V té chvíli on nám odpověděl: ale vždyť jste se všechno dočetli! A tady docházíme k tomu momentu, který my chceme v tom směnárenském zákoně napravit. My si uvědomujeme, že je to zákon komplexní, ale nedomníváme se, že by ve svém celku byl zákonem nefunkčním. Dokonce se ani nedomníváme, že ty sankce stanovené pro směnárny, které podvádějí, jsou v současné době nastaveny nějak špatně. Pokud by tato možnost existovala a turista by skutečně zjistil při přepočítávání - mimochodem my jsme tam včera našli vyděšenou skupinku turistů, byli to mladí studenti z Anglie, kteří říkali jak to, že jsme dostali euro za 17, vždyť to neodpovídá tomu kurzu, který je tam uveden. Ale v té chvíli oni neměli žádnou moc ani možnost, aby své peníze dostali zpátky, protože prostě zákon reklamaci provedené směny neumožňuje. Už přece nemůžeme dále a další turistickou sezónu a další turistickou sezónu, znovu a znovu přihlížet tomu, že jsou tady taková zařízení uprostřed našeho hlavního města, na těch úplně nejexponovanějších místech, která dělají ostudu, která kazí dobré jméno České republiky a která ve svém důsledku skutečně ohrožují to, jestli sem turisté budou jezdit a budou vůbec České republice důvěřovat a Česká republika bude mít nějaký kredit. Myslím si, že lze tímto ustanovením, byť třeba i provizorně před nějakou komplexnější novelizací směnárenského zákona, celkem rychle umožnit to, aby už v části turistické sezóny v letošním roce nebyli turisté ostudným způsobem okrádáni v centru hlavního města Prahy. Abych byl objektivní a nedotkl se všech směnárníků, my jsme včera na té naší pochůzce zkoušeli nejrůznější směnárny v centru Prahy a musím říct, že některé z nich fungují zcela standardně, veškeré podmínky jsou zveřejněny transparentně, viditelně a kurzy i poplatky jsou uváděny tak, jak mají být uváděny, a turisté nejsou uváděni v omyl. Tedy toto opatření se nijak nedotkne poctivých směnárníků, ale výrazně, výrazně ztíží život těm, kteří podvádějí. A poslední věc mi dovolte říci. Danou věc jsem konzultoval i s Policií České republiky a ptal jsem se jich, zda byla nějaká hlášení od turistů v centru Prahy o tom, že byli podvedeni. Klient tvrdil: já o těch podmínkách nevěděl", směnárník vytáhl papírek: máme to od vás podepsané. Nebylo vlastně co řešit. Pokud by byla možnost reklamace, o které by ten policista jistě znalý zákonných předpisů věděl, tak by v tu chvíli mohl turistovi doporučit, aby prostě tu směnnou transakci reklamoval. Já vám děkuji za pozornost. Znovu říkám, jsem připraven k jakékoli širší odbornější diskusi v rámci dalšího legislativního procesu, ale myslím si, že v zájmu dobré věci by bylo záhodno zákon pustit do dalšího projednávání v rámci Poslanecké sněmovny.
Prosím paní poslankyni Valachovou.
Každý ví, že to, co přísluší učitelům a neučitelům, jsou nároky, o kterých máme jasno ze zákona, stejně tak že to, co přísluší dětem, jsou také nároky a musí být v rozpočtu respektovány. Podotýkám, že tyhle dvě věci nejsou k žádné diskusi. Je to povinnost ministra školství takto vyjednávat a je povinností ministra financí to takto respektovat. Proč tomu tak je? Ve školách zatím probíhá to, že ačkoli mateřské a základní školy avizují nedostatek finančních prostředků, velmi často obce s rozšířenou působností toto vůbec nesdělí krajským úřadům a ty potom ani nemohou tyto nároky vypořádat. I k těmto metodám Ministerstvo školství mlčí.
Děkuji.
Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci chladicích čepiček pro onkologicky nemocné pacienty. Víme, že ztráta vlasů po chemoterapii je bohužel téměř u každého prakticky jistá. Nicméně pražské Onkocentrum nabízí řešení, které používá jako jediné v České republice, novinku pro onkologické pacienty, vlastně to Onkocentrum má přístroj, který slouží k předcházení ztráty vlasů působením chemoterapie a funguje na principu ochlazování vlasové části pokožky hlavy během podávání chemoterapie. Cena metody samozřejmě může být limitující, obzvlášť v situaci, kdy pacient nemůže pracovat a má tak mnohdy omezený příjem. Jedná se o pomoc, jak už jsem říkala, zejména pro ženy, které jsou v důsledku nemoci často vyřazeny z pracovního procesu, mají v tomto období tzv. hluboko do kapsy a navíc ztráta vlasů je pro ně deprimující.
Ten prostředek skutečně není hrazen. Takže určitě ano.
Děkuji. Paní poslankyně má zájem vystoupit.
Já bych vás velmi požádala, zda byste tohle jako ministerstvo mohli udělat.
Děkuji.
Takže určitě můžu tady za sebe slíbit, že se na odbornou společnost obrátím.
Pak mi pan ministr nebude moci odpovědět a nebude to jeho vina. To není formalita. Pro ty z vás, kteří se dnes a denně nezabývají dopravní infrastrukturou, tak je to jedna z podmínek čerpání evropských peněz. Já souhlasím s tím, že to není jediný problém a že tím, že by ta EIA byla vydaná, by se všechno vyřešilo.
Já vám děkuji, pane poslanče, a prosím pana ministra.
Já jsem s tím pánem jednal a konkrétně on má představu, že dostane nějaké odškodné za nemajetkovou újmu. Nechápu proč a je to docela složité. Například v Praze při první výzvě CEF neuspěla žádost o financování z fondu CEF pro stavbu Praha-Vysočany - Lysá nad Labem. Takže v tomto světle nám přijde nový výklad, který poslanci Evropského parlamentu obdrželi jako odpověď na svoji interpelaci, velmi volný a rozporný s předchozími stanovisky Komise. A tady musím konstatovat, že ještě odpověď nemáme, takže až ji dostaneme, tak ji určitě okamžitě předáme dál. Ta jednání byla poměrně složitá a většinou se pracovníci DG Move i DG Regio při projednávání těch staveb stavěli proti rozšiřování té sítě. Co se týče ještě té minulosti, tam je pravda, že jsme o té věci několikrát diskutovali. Nicméně je pravda, že jsme to asi zkusit mohli. Já nevím, doufám, že to panu poslanci stačí, když tak jsem připraven odpovědět.
Dalším bodem našeho programu jsou ústní interpelace, které jsou určeny předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Seznam poslanců podle vylosovaného pořadí vám byl rozdán do lavic. Připraví se pan poslanec Dominik Feri. Já se omlouvám.
Dobrý den, děkuji, pane předsedo Sněmovny. Na to je navázáno dvakrát, třikrát tolik dalších. Ukázalo se, že ta společnost má velký potenciál. V současné době, jak je známo, je stále zisková. Pamatuji si jeho výrok, že ví, že ty nejlepší oceláře na světě má právě na Ostravsku. Takže my se nemáme za co stydět. Opakuji, jsou to tisíce lidí, tisíce rodin a myslím si, že jsou všechny důvody pro to se tím procesem, který se nyní odehrává v Evropské komisi a příslušných úřadech, zabývat.
Prosím, pane premiére.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tak my samozřejmě tento případ sledujeme. Teď už to vypadá míň. O tom se už nemluví. OKD, ještě když jsem byl ministr financí, tak jsme to převzali. OKD dokonce nabírá nové lidi, 340 nových lidí, má miliardové zisky, uzavřeli Paskov, nic se neděje a funguje. Takže my předpokládáme, že o tu firmu bude velký zájem z hlediska privátních investorů. A pokud by to tak nedopadlo, tak samozřejmě... Teď chápu, že si je asi nekoupili, protože sami asi uvažují jiným směrem.
A ptám se pana poslance, zda má zájem o doplňující otázku.
Neúspěch jednoho s sebou táhne ty ostatní, takže je to vlastně celek a ty problémy je třeba řešit v rámci toho celku. Já tomu věřím, že ta pozornost tomu v této chvíli je naprosto zásadní, aby se udržela stabilita v regionu, který má stále nejvyšší nezaměstnanost a kde ta transformace stále není ukončena. Děkuji za odpověď.
Pan ministr má zájem reagovat.
Takže sleduji to osobně.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení pánové tři mušketýři ministři, kteří jste tu zbyli. Já bych se chtěl obrátit na pana ministra průmyslu a obchodu Hünera ohledně prodeje firmy ArcelorMittal. A tady se jedná o sedm tisíc rodin. Takže někdo tvrdí, to zase nebude taková hrůza, protože hodně těch zaměstnanců jsou agenturní zaměstnanci, ale i ti agenturní zaměstnanci jsou naši nebo potřebují jíst, mají stejné žaludky. A tady opravdu hrozí, že ta kvalita života se hodně sníží.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Ihned jsem na to reagoval tím, že jsem všemi dostupnými zdroji a kanály, které existovaly, zjišťoval situaci, v jakém stadiu skutečně je. Spojil jsem se i s předsedou odborových svazů panem Středulou, kdy jsme tu situaci vzájemně komentovali a předávali si informace. Proto je třeba říct, že, jak jsme zjistili, tak není zatím, možná trošku odlehčím, Ostrava jedinou hutí, která byla nabídnuta v rámci kompenzace při nákupu tady té italské hutě. Takže další možná interpelace, nebo v nějakém bodě určitě vás poslance budu informovat o tom, jak se celá záležitost vyvíjí. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Teď máte Vítkovice, teď je Nová huť. Jestli tam nebyly třeba nějaké daňové prázdniny a ty daňové prázdniny třeba skončí, a proto oni chtějí z té republiky odejít.
Děkuji. Děkuji.
Dobré odpoledne. Vážený pane ministře, v dubnu 2016 proběhl rozsáhlý zátah celní protidrogové jednotky a dalších orgánů v městysu Křižanově, kde byla odhalena jedna z největších varen pervitinu za poslední roky.
Protože jde o poměrně zásadní a někdy u některých společností až miliardové objemy, tak se diskutuje o době, která má být jako přechodová pro naplnění takovýchto účtů. V současné době komunikujeme mezi pěti a sedmi lety.
Já se omlouvám, vypršel čas, pane ministře. Pan poslanec Bauer bude interpelovat paní ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavu Němcovou.
Tak se přiznám, že po těch pěti měsících se nám to zatím nedaří. To jednoznačně potvrdil Krajský soud v Brně, když musel opakovaně rušit rozhodnutí Okresního soudu v Hodoníně bránícího se ve věci sourozenců Michalákových rozhodovat.
Jako další byl vylosován se svou interpelací pan poslanec Chvojka.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já se obracím na pana ministra s následující záležitostí. Některé z těchto programů jsou financovány z evropských prostředků, jiné pak z kapitoly státního rozpočtu náležející Ministerstvu průmyslu a obchodu.
Děkuji, pane poslanče. A slovo a prostor na reakci má pan ministr průmyslu a obchodu. Prosím, pane ministře. A předávám řízení schůze.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, páni poslanci, paní poslankyně, bylo tady řečeno, k čemu TRIO slouží. Cílem tohoto programu je na základě technických inovací udržovat a rozvíjet dlouhodobou konkurenceschopnost českého průmyslu. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Ptám se pana poslance Chvojky - nechce reagovat. V tom případě prosím pana poslance Zahradníka - který není přítomen.
Děkuji.
Děkuji. Prosím pana poslance Jandu.
Novela zákona, kterou Parlament přijal v loňském roce, přinesla kromě jiných změn také povinnost pořídit tzv. závazné stanovisko orgánů územního plánování příslušného úřadu. Příslušný odbor územního plánování úřadu obce s rozšířenou působností tak nově posuzuje soulad navrhovaných staveb s územními plány. Takovou agendu však dosud tyto odbory nevykonávaly, a proto na ni nebyly a nejsou připraveny, přičemž zákonná lhůta na vyhotovení takového stanoviska je 30 dnů. To vše v důsledku toho, že úřady nejsou absolutně schopné vydávat tisíce naprosto zbytečných dokumentů s razítky. Tato novela měla podle plánu věci zjednodušit, ale naopak přináší nesmírné komplikace. Za to vše může vaše předchůdkyně. V domnění, že vyřešila problém, který neexistoval, však vyrobila problém zcela nový.
Děkuji.
Moje zkušenost z veřejné správy je, že tohle nemůže dopadnout dobře. Vůbec veřejná správa díky dynamice veřejných zakázek de facto není schopna rozumně provozovat mobilní aplikace s dostatečně kvalitním UX, takže uživatelským rozhraním a dalšími prvky pohodlnosti užívání. Dobrou zprávou je, že v daném článku jsem se dočetl, že data se budou dále zveřejňovat. Nicméně v současnosti obdobná data nejsou zveřejňována příliš kvalitně. To podle daného zákona nejsou open data. To jsou data sice uveřejněná, ale nejsou to open data. A to si myslím, že je velká škoda.
Děkuji.
Implementační plán ITS je zaměřen na rozvoj informačních, řídicích a zabezpečovacích technologií v běžné dopravní praxi. Hlavním přínosem dat FCD je celoplošné měření plynulosti dopravy.
Věřím, že pan ministr Plaga v demisi nabere odvahu a dostaví se do Poslanecké sněmovny, aby mohl toto odpovědět.
Děkuji za slovo. Krásný den všem, kolegyně, kolegové. Vážený nepřítomný pane ministře, dneska je po vás poptávka. Škoda, že tady nejste. Jedním z problémů českého zdravotnictví je vzdělávání lékařů, kdy řada nadaných studentů není přijata na lékařské fakulty, protože počet míst na fakultách je omezen. Dalším problémem je odměňování odborných asistentů, kteří jsou erudovanými lékaři, ale mají poloviční plat než lékaři v nemocnici. Při navýšení počtu českých studentů na lékařských fakultách se výsledek projeví nejdříve za deset let. U mladých žen, kterých je dnes v medicíně a na fakultách většina, je tato doba ještě delší, minimálně o dva roky s každým dítětem, které žena lékařka porodí během atestační přípravy. Také systém atestací je u nás velmi komplikovaný a řada mladých lékařů odchází raději atestovat do Německa a jinde a jejich nástupní platy tam jsou mnohem vyšší. Dle odhadu ročně odchází 300 až 500 lékařů do zahraničí. Někteří se sice také vracejí s nabytými zkušenostmi, ale těch, kteří odejdou, je více. Zpočátku výpadky nahrazovali lékaři ze Slovenska, ale se zavedením eura se zvedly platy a hodně lékařů se vrátilo na Slovensko zpět. Vážený pane ministře, není jiná cesta, jak zajistit dostatek lékařů pro české pacienty, než lékaře vychovat na univerzitách. Jaké vidíte řešení? Jakékoliv oddalování řešení problému znamená, že v českých nemocnicích , ale i v ordinacích nebudou lékaři. Děkuji za odpověď.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře dopravy v demisi, rád bych se vás zeptal na okolnosti výběru provozovatele mýtného systému. Teď se jasně ukazuje, že neušetřil, že jste naopak svým jednáním připravil stát o nějaké dvě miliardy korun. O tolik levněji totiž byla stejná služba nabídnuta v následně provedeném otevřeném výběrovém řízení. A tak bych se rád zeptal, proč jste na konci roku 2014, a to 17. prosince, zrušil soutěž na projektového manažera výběru mýtného systému, když jste nakonec nebyl schopen soutěž v roce 2016 vlastními silami vypsat. Dále bych se chtěl zeptat, jestli byl jednání s firmou Kapsch, na které se odsouhlasilo prodloužení té smlouvy o tři roky za několik miliard, jestli na tom jednání byl přítomen Jaroslav Faltýnek, předseda poslaneckého klubu, a jakou tam hrál roli. A otázka na závěr: Vyvodíte z těchto pochybení nějakou odpovědnost?
Děkuji.
Bylo to pár měsíců po mém příchodu. Takže to s tím nemá vůbec nic společného a tudy cesta nevedla. A já bych chtěl říct jednu zásadní věc. Tu vám řekne trh, tu si nevymyslíte, když se podíváte z okna. Prosím vás, my jsme to JŘBU museli udělat z několika důvodů. A ten zásadní důvod byl, abychom vůbec mohli soutěžit. Pan Faltýnek nemá co do činění s Ministerstvem dopravy. Žádných jednání, kterých já jsem se účastnil, se pan Faltýnek s firmou Kapsch neúčastnil. Cena, kterou jsme dělali, byla určena jako cena expertní.
Je 9.00, dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená členko vlády . Můžeme pokračovat, děkujeme vám. Zahajuji třetí jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tu vítám. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje kartou náhradní. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně - dlouhý seznam je to dneska. Ivan Bartoš do 14.30 z rodinných důvodů, Jiří Běhounek z pracovních důvodů, Andrea Brzobohatá z pracovních důvodů. Vypořádali jsme se s omluvami a můžeme pokračovat. Dnešní jednání zahájíme bodem 67, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich slosování. Přistoupíme tedy k bodu Tato interpelace byla přerušena.
Děkuji za slovo. Chtěl bych, abychom o tom problému mohli dneska chvíli diskutovat. V odpovědi pan ministr konstatuje, že ta komunikace není součástí sítě. K tomu bych chtěl podotknout, že existují grafické podklady. Ovšem kromě toho - a tam skutečně Prodloužená Rudná není a to jsme věděli všichni, kteří se tím problémem zabývají. To platí jak v rámci Prahy, tak v rámci Moravskoslezského kraje. Ta odpověď, kterou má k dispozici jak Ministerstvo dopravy, tak my, jasně říká, že je to v kompetenci České republiky. Dokonce si myslím, že je to možné definovat stavby, které patří do toho městského uzlu bez konzultací či bez souhlasu Evropské komise. V tomto ohledu si myslím, že Ministerstvo dopravy zaspalo.
Slovo má pan ministr Pelikán.
Starší exekuce už dnes spojit nemůžeme a ty náklady už tam vznikly, takže už bychom si stejně nepomohli. Ale počítám, že to brzy bude. Ale na tom také zapracujeme.
Děkuji. Pan poslanec bude mít doplňující otázku?